Je to věc, která je velmi citlivá. Nicméně chci upozornit, že naprosto správně bylo už dříve rozhodnuto o tom, aby výtěžek, nebo část výtěžku z hazardu směřovala přímo do té obce, kde jsou ony hry hazardní provozovány. A je to všechno na zastupitelích, nikoliv na rozhodování státu nebo ministerstva, které nevidí na ty obce.
Zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Fiedler.
O tom, o čem jsem chtěl hovořit, právě hovořil kolega Kučera, který to tady zmínil. Vymizela tam zemědělská výroba. To se na mě nezlobte. Měli bychom velmi uvážit, jak to podělíme.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Ano jsou obce, jedna je třeba Česká Kubice v Plzeňském kraji. Jsou to příhraniční obce, které mají poměrně velký výtěžek z hazardu. To není spojeno s nějakou klientelou. Je to spojeno prostě s tím, že jsou to příhraniční obce.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně paní zpravodajky.
To prostě tak je, nebudu to tady dále komentovat.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Druhá poznámka. Důvodem podle vlády je nekomplexnost a nevyváženost návrhu. A poslední připomínkou byl dopad do státního rozpočtu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ale já jsem chtěl říct jednu věc. Tak prosím, uvažujte i v této dimenzi.
Oba kolegy eviduji. Nyní dvě faktické poznámky z místa. Pan poslanec Kučera a pan poslanec Horáček. Nejdřív pan kolega Kučera s faktickou poznámkou.
Já jsem také rád, že víceméně tohle podporujete.
Děkuji. Nyní pan kolega Horáček, poté pan poslanec Adamec ještě také s faktickou poznámkou.
Já jsem samozřejmě rád, že iniciativa jde z Libereckého kraje, z mého kraje, nicméně není to podstatné, protože starostové se scházejí po celé republice a diskutují tento problém. Tak to je jedna věc.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi a nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Některým obcím to žádný skok neudělalo, minimálně těm čtyřem to sebralo peníze.
Návrh, který zvyšuje tuto dávku v případě dvojčat, trojčat atd. Nejsme schopni již toto nijak vyřešit ve výboru, protože už bude výbor zasedat jenom jako garanční, ale chci říci, že taková ta předvolební folklórní atmosféra za každou cenu uplatnit něco, co na druhé straně voliči přijmou, vede k tomu, že se nepromýšlí jak, ale hlavně už. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. To byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první se hlásí paní zpravodajka.
Děkuji.
Paní poslankyně Golasowská je další v pořadí.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní faktická poznámka pana poslance Kučery a potom s přednostním právem pan kolega Stanjura.
Vy jste měla čtyři roky na to, abyste udělala důchodovou reformu. Následující vláda, která bude po vás, bude říkat to samé, co dnes říkáte vy: Přede mnou neudělali vůbec nic. A bude to vaše vizitka, paní ministryně. Já bych se vás chtěl zeptat, paní ministryně, když tady tak mluvíte o té důchodové reformě, kterou jste nepředložila, a kritizujete důchodovou reformu TOP 09, která přišla s nějakou reformou, jak to dnes vypadá s těmi penězovody do OK systému. Protože to je jeden ze základních parametrů, které jsme se snažili řešit.
To byl pan poslanec Michal Kučera. Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka.
Jsou to zásadní věci. Já myslím, že mnozí jsme to věděli už před vznikem té komise, že se s tím systémem musí něco udělat. Předseda rozpočtového výboru pan poslanec Votava říká, a já s ním souhlasím - je třeba předložit smysluplnou důchodovou reformu, která bude mít širší politickou podporu. Podepisuji. Současně říkám, že tato vláda toho není schopna. Sociální demokracie toho není schopna. Proč jste nepředložili smysluplnou důchodovou reformu a nepokusili jste se získat širší politickou podporu? Protože si s tím nevíte rady. Nevíte si s tím rady. Ale mít komisi na to, abych se dozvěděl, že s tím máme něco udělat, není to trochu málo? Mně to připadá hodně málo. To přece víme dávno. Pak bych chtěl říci, a vy to všichni znáte, když se debatuje ve veřejném prostoru o důchodové reformě, tak pro mě z nepochopitelných důvodů jsou záběry na naše stávající seniory. Těch se může týkat pozitivní efekt tolik potřebné důchodové reformy. A vy se teď snažíte na poslední chvíli jeden z parametrů změnit, podle mě špatně, protože vůbec nepřemýšlíte, co s ekonomickým cyklem. Já myslím, že je naším společným zájmem, jak zajistit důstojnou penzi těm, kteří celý život odváděli do systému a platili penze jiným. Je na něco pojištěn? Nikdo si nic nepředplácí. To je v pořádku. Ale už ten jakoby nepřesný název, nebo zavádějící název důchodové pojištění. Určitě se shodnu i s paní ministryní, že důchodovou reformu nemůžete napsat v opozičních lavicích. Nemůžete, pokud nemáte týmy právníků, ekonomů, statistiků, těch, kteří modelují matematické modely. Bez toho se to napsat nedá. Takže až tady budeme od listopadu vládnout, tak to nezrušíme, to vám můžu slíbit, budeme o tom debatovat. Já nechci vést staré debaty o druhém pilíři. To je pryč. To jste rozhodli. Ale já bych chtěl vidět seriózní statistiky a já je neznám. Tam ty odbory tedy moc nefungují. Tam jsou vysoce nadprůměrné platy. Já neříkám, že tam nejsou, ale byly by tam vysoce nadprůměrné platy i bez těch odborů. A nevím, kolik procent programátorů, IT specialistů, správců sítí je organizováno v odborech. A říkal jsem, že nemluvím o těch nejbohatších. Kdo má 500 tisíc měsíčně, tak patří k těm nejbohatším. Toho žádná důchodová reforma nepálí ani dneska, ani za rok, ani za 30 let. Ten s tím ten problém nemá. A pak když přijde do penze, tak podle mého názoru nemá spravedlivě vysokou penzi.
Ani ze stran koaličních jsme se mnoho dalších informací nedozvěděli. A mně tohle přijde jako základ toho, abychom opravdu... O těch bodech se musí diskutovat, je vidět, že opravdu tady padá i celá řada velmi relevantních argumentů, i ze strany komunistické strany tady zaznívá. Protože prostřednictvím pana Opálky je vidět, že opravdu té problematice se dlouhodobě věnuje. Ale ze strany vládní koalice tuto snahu opravdu nevidím.
Děkuji.
Mně to přijde velmi podivné, protože byla to tato koalice, kde aniž někteří věděli, a doložím to, o čem je například druhý pilíř penzí, tak hlasovali pro jeho zrušení. Pak mu časem někdo řekl, o čem to je, tak zase otočil. Problém je, že zájmy občanů této země, nějaká stabilizace budoucnosti některé strany nezajímají. Sociální demokracie nikoliv. Šli na to, co hájila komunistická strana. A to vyvrcholilo také tím, že jste rušili. Jsou doby, kdy se zkracuje, teď pro vás to byla éra rušení. Vy jste ji nenahradili ničím. Ten slušný a rozumný a uvážlivý se nejdřív podívá, poučí se, poptá se, pak možná si najde lepší řešení. A když to lepší řešení má, tak teprve potom ruší. Vy rušíte a alternativu nenabízíte. Že v případě, že dojde k ochlazení ekonomiky, tak může dojít k velmi tristní situaci. A vy byste měli budovat bezpečnou odolnou společnost, vy posouváte společnost do velmi labilního stavu. Dneska to funguje. Nevím, kolik je poslední teď deficit na penzijním účtu, 13 miliard mi tady říká kolega Jarda . Býval až téměř 50, myslím, v té špičce. Evropa se ujišťovala. A pak doslova padala ekonomika co týden velmi dramaticky. Vy jste tady dělali a děláte v tomto volebním období politiku kasírování dividend za uplynulá období. A já si myslím, že když nic jiného, ustavili jste si komisi.

Zatím v systému máme vloženo celkem osm pozměňovacích návrhů.

Děkuji paní zpravodajce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni chceme žít ve svobodné zemi, kde každý z nás má stejná práva a stejné povinnosti. Všichni jsme velmi citliví na jakýkoli náznak diskriminace. Nemluvě o pohlavní identifikaci, stavu a podobně. Zaměstnanec nesmí doplácet na to, že je členem odborové organizace ani politické strany. Jak je patrné, ne na všechny příčiny možné diskriminace na pracovišti myslí antidiskriminační zákon. Tento výčet chci zapracovat do tohoto zákona a prostřednictvím tohoto zákona i do zákoníku práce. Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že mě v mém úsilí podpoříte a společně přispějeme ke zkvalitnění pracovních podmínek všech pracujících občanů této republiky.
Děkuji paní poslankyni Hnykové.
Děkuji, pane místopředsedo. Tento spor je legitimní, protože odráží politické priority jednotlivých politických stran a jejich programů. A nyní konkrétně k tomu, o čem chci hovořit. V podrobné rozpravě se chci přihlásit ke svým pozměňujícím návrhům, které se týkají pracovních agentur.
Nyní pan poslanec Jakubčík, připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip.
Pane ministře, vy jste tady řekl, že zastupitelé nemusí být zlobbováni penězi, ale můžou být zlobbováni hysterií, nebo jak jste to řekl. Máte pravdu. Koukám, že velká většina poslanců tady je zlobbována hysterií Hnutí DUHA a těmi tisícovkami mailů. Mluvil jste tady o požární ochraně. Určitě sám dobře víte, že na území Národního parku Šumava proběhlo několik požárních kontrol. Určitě sám víte, jakým způsobem ty kontroly dopadly - jednoznačné porušení zákona o požární ochraně. Národní park dostal několik pokut. Až budou interpelace, já se vás na to zeptám, jestli víte přesně, jak to tam bylo a kolik pokut dostal národní park, kolik tam bylo kontrol. Ani jedna kontrola nedopadla dobře. Za druhé, nepřístupnost protipožárních nádrží. Podle zákona o požární ochraně přístupová komunikace musí mít šířku minimálně tři metry.
Také děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Ten zákon je špatně z pohledu legislativního. To neodstranil ani Senát. A já jsem to panu ministrovi říkal několikrát. To není otázka současného návrhu zákona. To je otázka, že do budoucna, pane ministře, uděláte takový chaos, který tady mohou využívat všichni, kteří mají legislativní iniciativu, že svým nástupcům připravíte horší podmínky, než připravil pan exministr Bursík, když tady vytvořil solární barony. To byla ostuda!
Přečtu omluvy. Nyní tedy budeme pokračovat v řádných přihláškách do rozpravy. Jako první vystoupí paní poslankyně Nohavová, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět zde vedeme diskusi nad novelou zákona o ochraně krajiny a přírody. Tato novela má své příznivce i odpůrce. Určitě se zde všichni shodneme na tom, že novela je nutná. Spor se vede o to, zda národní parky potřebují i přes svá specifika jednu zákonnou normu. To, co platí pro jeden národní park, nemusí vyhovovat jinému. Musím říct, že rukopis těch mailů je ve všech případech stejný - zachovat divočinu a uzákonit bezzásahovost na většině plochy, tedy já bych řekla, přání různých ekologických spolků. V malém národním parku to zásadní vliv mít nemusí, ale pro Šumavu to bude mít destruktivní vliv. A navíc to bude mít i dopad na celkové klima jihozápadních Čech. Vlastně položme si otázku, co to je divočina. Ta není zákonem vymezená. A tak nelze s tímto slovem zacházet, jako by bylo součástí zákona. A tudíž nelze nutit veřejnost, aby se s tímto názorem ekologických aktivistů, kteří ji podporují, ztotožnila. Přece chránit přírodu a zlepšovat její dochovaný stav, by měla být základní povinnost každého občana. Již dnes se ekoaktivistům podařilo prosadit divočinu na 23 % Šumavy. No a co je výsledkem? Poslední poměrně suchá léta situaci na Šumavě zhoršila a o vodu přišel i pramen Vltavy, což všichni ekoaktivisté, přestože to viděly tisíce návštěvníků, vesele popírají, a to s odůvodněním, že je ucpaný. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje miliardové programy na udržení vody v přírodě, ale svým přístupem k Šumavě prakticky koná vše pro to, aby zde bylo vody co nejméně. Navrhovanou normou se dá vyřadit účinnost lesního zákona ve smyslu povinnosti zasahovat proti škůdcům. Ale to je lež. Vždyť přesně každý ví, že v přísně chráněných zónách nelze stavět v žádném případě. Tak proč Duha i ministerstvo účelově mlčí o ochranných podmínkách, které musí být splněny? Na jednu stranu chcete otevřít Šumavu turistům. Lžete i v tomto případě.
Ústní interpelace Nejprve na pana premiéra. Začneme první interpelací. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci kvality potravin.
Jsem slyšet? Už ano, děkuji za zapnutí mikrofonu. Vážený pane premiére, respektuji fakt, že nejste dnes na jednání na interpelacích, neboť vím, že jste v Bruselu právě v záležitosti, na kterou se vás chci zeptat, neboť médii letí informace o tom, jak se jdete bít za kvalitu potravin prodávaných na českém trhu. Děkuji vám za vaše informace.
Prosím, pane poslanče.
Pane premiére, mám podobný dotaz jako pan kolega Bendl. Já sám jsem na to upozorňoval už před rokem, a to několikrát, protože si nemyslím, že Česká republika by měla být nějaké smetiště nebo odpad Evropy. Naopak si myslím, že naši občané si zaslouží stejnou kvalitu a stejné složení potravin, a nejenom potravin, tak jako je to na západ od našich hranic. Nejsou dražší, někdy jsou naopak levnější.
Děkuji panu poslanci.